Takže to vás jenom upozorňuji. Je to tedy standardní mechanismus, že není žádné kvorum u volby například do Senátu.
Prosím, pane poslanče.
Takže nějaká zkušenost tam je. My se to pokusíme do budoucna napravit.
Děkuji. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Hnyková.
Dobré odpoledne. My tady projednáváme naši novelu zákona o místním referendu. My jsme sem také přišli s programem prosazovat, a měli jsme ho ve svém volebním programu, že budeme prosazovat novelu zákona o místním referendu. Já bych vás požádala, abychom se vrátili opravdu k tomu, po čem naši občané volají, a to my jsme jim v naší volební kampani slíbili a chceme to tady prosazovat. Děkuji za pozornost.
Budeme pokračovat řádnou přihláškou pana kolegy Bendla. Od 18 hodin se omlouvá paní kolegyně Květa Matušovská. Dále se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam a pan poslanec Milan Šarapatka.
Děkuji za slovo. Tenhle zákon vytváří jakýsi pocit toho, že by docházelo k nějakým obrovským bojům mezi veřejností a zastupiteli. Jeho vyhlášení by muselo vyhlásit zastupitelstvo. Musely by být komise. Komise by měly nárok ze zákona na odměnu. Všichni by museli mít hlasovací lístky, ověření se vším všudy. Pro mě je největším referendem volba zastupitelstva. To je referendum o tom, jak postupovat dál. Naopak někdy mám pocit, že čtyři roky jsou málo na to, aby se v tom zastupitelstvu něco kloudného udělalo. A to si nemyslím, že je do budoucna dobře. Neměli bychom měnit zásadní věci, které v podstatě fungují, a fungují na velmi slušné úrovni. A ještě poslední věc, kterou k tomu řeknu. Bojím se rozhodnout, a tak se radši zeptám zastupitelů .
Prosím, máte slovo.
Navážu na paní poslankyni Putnovou a myslím, že možná neškodí trochu exkurz do minulosti. Nebyl jsem tehdy poslancem, ale sledoval jsem to jako krajský radní a vím, že tehdy ten převod, a je třeba to také zmínit, podporovalo a navrhovalo Ministerstvo financí, shodou okolností v době, kdy ministrem financí tehdejší vlády byl Bohuslav Sobotka. Nakonec to ve Sněmovně, pokud si dobře pamatuji, neprošlo snad rozdílem pouze dvou hlasů. Nechci mluvit o dalších oblastech, zůstanu jen u školství. Abych navázal i na pana předsedu Fialu. Nechci diskutovat, jestli je to správně, nebo špatně. O tom mluvil i pan Karamazov. Zákon předpokládá také v tom znění, že ministerstvo zveřejňuje ve Věstníku kritéria pro rozpis rezervy. Jednak nejsem praktický učitel, nejsem hlavně členem příslušného školského výboru a dejme tomu nemám až takové praktické zkušenosti z tohoto oboru.
Všichni víme, že klíčovým prvkem ve výchovně vzdělávacím procesu je učitel, vychovatel, mistr odborné výchovy, prostě člověk. Můžeme vymýšlet kdeco, ale pokud kantory pořádně nezaplatíme, budeme dál řešit, proč absolventi vysokých škol připravující učitele ve velké míře do škol nenastupují, budeme se dál potýkat s problémem, že chybí učitelé prvního stupně, učitelé matematiky, fyziky, chemie, IT, že mistři odborného výcviku odcházejí do důchodu a na jejich místa nikdo nový nenastupuje. Důsledky pak ponesou nejen žáci a jejich učitelé, ale my všichni. Děkuji za pozornost.
Nyní prosím s faktickou paní poslankyni Novákovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Jestliže ta škola poskytuje kvalitní službu, to znamená, vzdělává naše děti, tak až skončí ti absolventi, tak nebude jasné - přece je to náš občan, který tady bude pracovat, takže nebude jasné, nebo možná bude jasné v pozitivním slova smyslu, jestli je ze soukromé školy, nebo ze školy církevní. Děkuji za slovo.
A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova, připraví se paní poslankyně Putnová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, s nejrůznějšími novelizacemi školských předpisů se v tomto volebním období doslova roztrhl pytel. Jak bývalému ministru Chládkovi, tak ani současné paní ministryni rozhodně nelze upřít, že mají vůli náš vzdělávací systém změnit. Jádrem předkládaného návrhu je změna financování základních a středních škol. Již vcelku jednoduchý systém finančních příspěvků na žáka, byť má svoje vady, které je třeba řešit, má vystřídat systém složitější, který bude brát v potaz nespočet dalších údajů, jako jsou například počty odučených hodin, kvalifikace pedagogů a další a další. Právě ve složitosti spatřuji první úskalí. Že legislativnímu zpracování novely nerozumí řada z nás poslanců, je samozřejmě trochu paradoxní, když s ní právě Sněmovna musí vyslovit svůj souhlas, nicméně úplně neřešitelný problém to není. Mnohem horší je, že návrhu nerozumí často ani ředitelé škol, jichž se má týkat. Dovolím si ocitovat krátkou pasáž jedné z mnoha zpráv, které mi byly v této souvislosti doručeny. "Možná tomu budou poslanci rozumět líp, ale já jako ředitelka se v tom nevyznám a nebudu si umět spočítat rozpočet ani náhodou." Opravdu chceme, dámy a pánové, vytvářet pravidla, jimž nebudou rozumět ti, kterých se mají tato pravidla týkat? Samozřejmě zdaleka ne každý má právnické vzdělání a je tak schopen legislativní text bezvadně vstřebat. V takovém případě je ale povinností ministerstva, aby předkládaný materiál ředitelům škol náležitě představilo. Kdo jiný by měl lépe znát klady a zápory současného systému než právě ředitelé samotní? Nechci se opětovně dostat do stejné situace jako s inkluzí. Tu s řediteli škol nikdo nekonzultoval, a paní ministryně si ji přesto poměrně razantním způsobem prosadila. V následujících letech tak všichni budeme svědky toho, jak velký úpadek českého školství inkluze způsobí, a s největší pravděpodobností se přesvědčíme, že neprospěla ani těm, které měla původně chránit. Dalším úskalím novely je, že se paní ministryně Valachová chystá žákům a studentům měřit různým metrem. Každý, kdo chodí do školy, si přece zaslouží rovné podmínky. Proč má tedy na jednoho žáka být vyčleněno méně peněz než na jiného? Nový systém tak bude extrémně nespravedlivý. Místo aby učitelé učili a ředitelé realizovali své vize, opět přibude další papírování. Z nových komplikací budou těžit pouze zkušení byrokraté, kteří rádi vyplňují různé tabulky, umějí se v tom pohybovat. To určitě není cesta, kterou by se mělo české školství vydávat. Navrhované opatření nás vrací před rok 1989 k systému centrálního řízení. Proto po neuvážené inkluzi hrozí opět rozvrat českého školství, tentokrát z důvodu financování. Podporuji proto myšlenku, abychom novelu nepouštěli do druhého čtení. Chtít tak zásadní dokument projednat na poslední chvíli před sněmovními prázdninami mi nepřipadá správné.
Dobré odpoledne vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Paní ministryně předložila novou koncepci financování regionálního školství. Je to zcela legitimní pokus. Musím říct, že TOP 09 bude podporovat návrhy, které přinesou vyšší zdroje do financování regionálního školství. Tady vidím první úskalí. Bavíme se o tom, jak by mělo financování vypadat, ale neznáme rámec, finanční rámec, ve kterém by se ty změny realizovaly, takže pro nás je to stále do určité míry virtuální reality. Čili to je jedna základní připomínka. A tak se nabízelo školství a silnice druhých a třetích tříd. Ten způsob financování, tak jak dnes běží, a máme k němu řadu výhrad a víme, že potřebuje změny, je svým způsobem velmi spravedlivý, transparentní a jednoznačný. Dává na každého žáka v určité věkové kategorii jednoznačně normativ, který Ministerstvo školství přeposílá. Jak je možné, že jsou rozdíly ve financování na jednotlivých krajích tak dramatické? Jak je možné, že jednotlivé kraje financují z rozpočtu základních škol přebujelou síť středního školství? Proč se v některých krajích povedla optimalizace středního školství, v jiných se o to ani nepokusili, v jiných se tápe? Protože nám chybí jednotná školská politika.
V současné době, pokud mě paměť neklame, nikde tyto průzkumy nehrozí. Nakonec všichni jsme poučeni po tom prvním náporu. Protože všechno má svůj vývoj. Horní zákon je přiměřeně kvalitní.
Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Velmi mě potěšila slova Ivana. Nedávno tady hovořili o seznamu nesvobod. Pokud bych se chtěl vyjádřit jasně, věcně. Hydraulické štěpení, které navrhují v horním zákoně zakázat, se dneska běžně používá. Používá se to pro intenzifikaci těžby na jižní Moravě, používá se to pro získávání geotermální energie. Protože hydraulické štěpení a frakování je rozdíl. To je, jako bychom zakázali vařit tureckou kávu, protože někde do té turecké kávy přidávají ještě umělé sladidlo, které vyvolává rakovinu.
Děkuji panu poslanci Hájkovi.
To znamená břidlicového plynu. Jeho těžba se stala nejrychleji rostoucí těžařskou aktivitou." Kde se dále vymezují základní pojmy.
Dámy a pánové, trošku mě překvapují slova koalice, co tady zaznělo. My jsme reagovali na nějakou situaci, která už tady byla, a nikdy nemůžeme s jistotou tvrdit, že byla první. Nevím, co je důležitější, než abychom dávali občanům jistotu. Když jsem slyšel tehdy ty debaty - a pamatuji si, jak vystupovali zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. To bylo na nějakém veřejném slyšení s občany. V tom my se skutečně lišíme. Jsme asi zajedno, že chceme svobodu občanů. Netvrdím o politice ODS, že prosazuje nezodpovědný individualismus. Bavíme se o ochraně vod.
Tato novela zákona přináší jistotu v ochraně podzemních vod. A mě skutečně velmi mrzí, že jsou tady kolegové, kteří tohleto dokážou zpochybnit. Chci říct jednu zásadní věc. Tady jde o to, že ten samotný průzkum, ty průzkumné vrty se dělají stejnou technologií, jakou se provádí to dobývání. To znamená, že to, že nedojde k povolení těžby, je jedna věc.
Proto jsem přesvědčený o tom, že s tím má přijít především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pak samozřejmě zřizovatelé. Tento návrh rozšiřuje dotační tituly z tzv. národních zdrojů, o kterých se v poslední době hodně hovoří. Zemědělský výbor na svém, nebo na některém ze svých jednání doporučil ministrovi zemědělství, aby všechny nespotřebované výdaje v tom kterém daném kalendářním roce, to znamená peníze, které má sice rozpočtovány, ale neutratí je, aby ty finanční prostředky v rámci jednotlivých dotačních titulů směřoval především na podporu živočišné výroby. Já tomu pracovně říkám kapličky. To je největší prioritou našich dotačních programů v letošním roce. Myslím si, že systémovější by bylo podpořit spíše praxe u privátních firem než nakupovat nové stroje na střední školy.
S přednostním právem pan ministr, po něm pan poslanec Herbert Pavera.
Děkuji. Jenomže nevymyslíte navíc dotační titul jenom tak. Všechny dotační tituly, které máme notifikovány a které jsme připravili i pro letošní rok nově, což je dotační titul číslo 19 a 20, tak veškeré dotační tituly máme plně finančně pokryté a směřují tyto peníze do živočišné výroby. Jdeme na ty maximální stropy, kterými můžeme do zemědělství a do zemědělské prvovýroby živočišné dostat finanční prostředky. Tím prvním bylo, že po skončení programovacího období Programu rozvoje venkova 2007 až 2013 zůstalo určité bílé místo na mapě, kdy samotní starostové přišli a řekli: My bychom potřebovali některé typy investic pokrýt po tom skončeném programovacím období PRV. Proto tento dotační titul tady vznikl. A není v částce 400 milionů, ale v částce - skutečnost letošního roku je 240 milionů. Dále bych řekl, že to je také naplnění koaliční smlouvy. A to poslední, co jste zmiňoval, praxe u privátních firem, no to už se dva roky děje. Takže to už tady máme zavedeno.
Děkuji panu ministrovi.
Hezký a příjemný podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Protože my je potřebujeme. Protože všichni víme, že v poslední době jsme ztratili tolik množství tun kvalitní zemědělské půdy, že už je nenávratně pryč.
Takový návrh nebude naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD podporovat. Naše hnutí považuje za zásadní problém českého školství jeho podfinancování. Stát, tedy konkrétně Sobotkova a Babišova vláda, odmítá přidat peníze do školství. Platy našich učitelů jsou přitom hanebné. Ani v době nacistického protektorátu nebyl sociální status učitele tak nízký, jako je dnes. Jednoduché řešení, pokud ovšem podstatou celé reformy není právě a pouze realizace softwarového byznysu. Je to evropská rarita. Podívejme se dále, kolik stály projekty Ministerstva školství, jako je tzv. nová maturita. Je to přehlídka mrhání penězi občanů. Musíme efektivně využívat prostředky a řešení posílení pozice učitele. Učit musí motivovaní učitelé, kteří mají podmínky pro svoji práci. My v hnutí SPD chceme udělat konec administrativní šikaně. Je nutné posílit právní postavení učitelů při řešení urážek, násilí a záškoláctví. Musí skončit pozitivní diskriminace nepřizpůsobivých žáků a jejich rodičů. Je nutné do škol vrátit jasné osnovy se standardy výkonů žáků a s výrazným prostorem pro vlastní profilaci školy. Bez toho není možné zastavit úpadek kvality výuky. Zásadní kroky vyžaduje oblast odborného vzdělávání, kde se musí obnovit vazba na provozní praxi. Je nutné vyrovnávat podmínky pro práci škol různých zřizovatelů, jejich práva a povinnosti. Ministerstvo školství ani Sobotkova vláda nejsou schopné řešit základní problémy školství. Chrlí ukvapené a nepřipravené reformy, které destabilizují školy. Vzniká otázka, jestli jde o diletantismus, nebo je snížení úrovně českého školství součástí globálního pořádku, který programově buduje ČSSD. Když mluvím s učiteli a řediteli škol, tak otevřeně říkají, že takovou otřesnou situaci, která panuje za současné vlády, nepamatují. Zmatek, zbytečné papírování, šílená administrativa dotací EU, pokles kvality výuky, špiclování a šikana úřadu ombudsmanky paní Šabatové, kterou do funkce zvolili právě poslanci ČSSD a hnutí ANO. Víte, co si učitelé a ředitelé škol přejí? Přejí si, aby Ministerstvo školství nedělalo nic, neboť neustálé změny situaci jen zhoršují. Taková je dnes důvěra pedagogické veřejnosti v práci ministerstva této vlády. Učitelé mají plné zuby neustálých reforem, které jim nic nepřinesly a brání v jejich práci. Už si nemůžeme dovolit jeho další destrukci. Chci ujistit pracovníky škol naší podporou. Vrátíme zpět tradiční kvalitu českého školství - opakuji slovo českého školství - bez multikulturní ideologie a nesmyslných reforem iniciovaných Evropskou unií.
Eviduji tři faktické poznámky.
Odvedena výborná práce. Jenom otazník, kolik přijde konkrétních peněz. Konečně bude zaplaceno, co odučíme. Tak to mělo být od začátku. Českomoravský odborový svaz: Ztotožňuje se s tím, že reforma je dobře připravená. My jsme se v tom našli. Ředitelé nebudou shánět peníze na kraji, ale věnovat se činnosti školy. Sdružení učňovských zařízení: Podporujeme, možná problémy s více obory. Sdružení místních samospráv: Upozorňují, že mnoho obcí doplácí. Kéž by dával tolik i stát. Asociace krajů: Tento návrh je nejpropracovanější ze všech tří. Role krajů a kompetence jsou přiměřené. Zástupce Asociace základních uměleckých škol: Od roku 2004 rozporovali normativní financování, od roku 2012 neumožňoval normativ odučit všechny povinné předměty. Podporují reformu a jsou přizváni ke spolupráci. Myslíte si, že tito odborníci nevědí, o čem mluví? Já si to tedy nemyslím, protože tím bychom řekli, že ve školách máme nekompetentní lidi.
Prosím, máte slovo.
Přeji dobré odpoledne. Samozřejmě že školství je poddimenzováno finančně i personálně. Není to nic proti středním školám. Před ní je obrovský optimalizační problém, jak s minimem financí uspokojit všechny.
Nyní prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou. Prosím, máte slovo.
Já jsem starý kantor a vždycky se tady budu bavit snad trošku zasvěceně o školství.